Netvařme se, že tam je nějaký přezkum. Pojďte ten zákon raději zrušit.
Já se to pouze domnívám, nejsem si jist. Proto se jdu zeptat.
Od 17 do 19 hodin se omlouvá z důvodu jiného jednání paní poslankyně Monika Oborná.
Stručně odpověď panu předsedovi Stanjurovi - podnět ke kárnému řízení lze vzít zpět.
Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Prvním přihlášeným v podrobné rozpravě je pan poslanec Ivan Bartoš.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
Toto je návrh na zamítnutí zákona jako celku.
Děkuji panu předsedovi Bartošovi.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych jenom krátce shrnul průběh těch jednotlivých čtení a pak bych vás seznámil i s usnesením garančního výboru. To by totiž byl přímý následek případného nepřijetí této úhradové regulace zdravotnických prostředků, neboť nález Ústavního soudu z května 2017 ruší ke konci letošního roku podstatné části současné právní úpravy. Ještě jednou bych rád připomenul stanoviska klíčových institucí, kterých se obsah tohoto návrhu bezprostředně dotýká. S návrhem vyjádřila souhlas Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Svaz zdravotních pojišťoven, Pacientská rada a Koalice pro zdraví. Pevně věřím a jsem přesvědčen, že bude dnes návrh schválen maximální většinou hlasů napříč politickým spektrem. Stejně, jako tomu bylo při projednávání ve zdravotnickém výboru, který návrh přijal. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. Dovolím si tady vynechat návrh procedury, který načtu později při proceduře.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové, nebo člene vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové. Dostáváme se do finále projednávání novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Vzhledem ale k nálezu Ústavního soudu příprava novely tohoto zákona probíhala v poměrně velkém časovém presu, také je potřeba korektně říci, že tato problematika je velmi složitá, zejména vzhledem k rozmanitosti zdravotnických prostředků jako skupiny takové. Musím říci, že Ministerstvo zdravotnictví na velkou většinu z nich, nebo v podstatě na všechny buď písemně, nebo ústně odpovědělo. Přesto nemohu říci, že by všechna rizika, která v té novele vidíme, byla rozptýlena. Například dodnes nevíme, podle jaké metodiky byla pracovní skupina, která byla zřízena na Ministerstvu zdravotnictví, podle jaké metodiky postupovala při sestavování kategorizačního stromu, při zařazování jednotlivých skupin zdravotnických prostředků do úhrad i při nastavování regulačních mechanismů. Tady ty odpovědi jsme úplně nedostali. Také musím říci, že zákon ve své důvodové zprávě má, že je významně protikorupční. Já s touto hypotézou nemohu souhlasit. Ta korupční rizika dle mého názoru zůstávají, pouze jsme je přesunuli z jedné instituce na jinou instituci. Já to neberu jako výčitku směrem k Ministerstvu zdravotnictví, protože skutečně tato oblast patří mezi komplikované, nicméně považuji za nutné to zde zmínit, protože nedělejme si iluze o tom, že jsme připravili v tomto směru ideální novelu, tak jak to někdy v těch mediálních výstupech zaznívá. Dostáváme to vlastně na úroveň seniorů nad 70 let, tedy snižuje se ten započitatelný doplatek na hladinu 500 korun.
Tento však nebyl Poslaneckou sněmovnou schválen. Výboru pro sociální politiku při projednávání tohoto bodu nebyly předloženy žádné pozměňující návrhy, tudíž ani žádné neprojednal. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji za pozornost.
Proto mi dovolte jenom zkráceně informaci, jakým způsobem ta diskuse probírala na jednání hospodářského výboru, který zasedl 5. září. Stejně tak jako na plénu Poslanecké sněmovny, tak i na jednání hospodářského výboru proběhla relativně bouřlivá a velmi zajímavá diskuse, jejímž výsledkem je ne to, co říkala paní předkladatelka, že doporučujeme nebo nedoporučujeme. Hospodářský výbor, a teď předbíhám to usnesení, doporučil zamítnout. A konečně za třetí pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, což bylo vykonáno.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já se nebudu bavit délkou nemocenské, nýbrž společně s kolegyní Válkovou jsme připravili pozměňovací návrh, který se týká v podstatě problematiky rozhodování a evidence pracovní doby akademických pracovníků. Současné znění zákoníku práce a obecná úprava rozvrhování a evidence pracovní doby a pracovních směn dostatečně nereflektuje specifika vysokoškolského prostředí, která jsou spojená s prací akademických pracovníků. Povinnost rozvrhovat a evidovat se tedy vztáhne toliko na dobu, kdy zaměstnanec pobývá na pracovišti zaměstnavatele, respektive na jiném dohodnutém místě, třeba tam, kde probíhá praktická výuka. Opakovaně na školách slyšíme samozřejmě tvrzení: vysoká škola není fabrika a věda, výzkum se podle píchaček zkrátka dělat nedá. Nejedná se tedy o přílepek, který by byl ústavně nekonformní.
V takové České republice bych chtěla já žít a neznamená to, že nechci řešit problémy zaměstnavatelů a konkurence globálního trhu.
Děkuji. Pan předseda Stanjura má slovo se svou faktickou poznámkou. Prosím.
Jenom dvě poznámky k vystoupení paní kolegyně Valachové. Tak se za to nestyďte, jste polokomunistická vláda, protože vás komunisté podporují, a není třeba mást veřejnost, že vládnou dvě strany. Za druhé, naše milá levice velmi často argumentuje situací u našich evropských partnerů v rámci Evropské unie.
Děkuji. Pan poslanec Mašek má slovo s faktickou poznámkou. Děkuji.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych tady jenom chtěl reagovat na těch tisíc korun. Věřte tomu, že žádnému zaměstnavateli nejde o ty peníze. Jde mu o ten faktický stav, že se mu totálně rozboří kolektiv, který je na pracovišti, protože ti, kteří to zneužívají, dělají v každé firmě neuvěřitelné napětí. A to stále více stoupá s tím, jak lidi odměňujeme za to, že nepracují.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
Jak uvedl pan předsedající, první bod, číslo 135, je návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. V této agentuře jsou v tuto chvíli neobsazena dvě místa. Nominace do této instituce, do Kontrolní rady Grantové agentury, má ve Sněmovně na starost výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod vedením pana poslance Václava Klause. Tento návrh byl postoupen nám, volební komisi, která ho akceptovala v usnesení číslo 88 ze dne 18. září. Konstatuji tedy, že do Grantové agentury České republiky dnes budeme posuzovat nebo vybírat pouze jednoho kandidáta. Funkční období je čtyřleté. Nyní prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy?
V tom případě prosím o hlasování o návrhu na tajné hlasování.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přerušuji projednávání tohoto bodu.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
A vy se jim tady vysmíváte, že si přeci můžou vzít ty tři dny dovolené.
Nyní pan kolega Dolínek s faktickou poznámkou a potom ještě faktická poznámka paní kolegyně Pekarové. S přednostním právem se hlásí předseda klubu sociální demokracie, který dostane po faktických poznámkách čas.
Dobré dopoledne. Dopravní podnik hlavního města Prahy je největší městská firma v celé České republice. Umíte si představit, že váš recept na sick days by si vzali všichni řidiči autobusů? To je nesmysl.
Já teď navážu na předřečníka. Možná se teď mýlím, ale dívám se třeba na bývalého předsedu poslaneckého klubu sociálních demokratů pana Sklenáka, v minulém volebním období taktéž člena sociálního výboru. Mě to něco mýlí, že to tak bylo. A co myslíte? Prostě tak to bohužel je. Když jdou večer ve čtvrtek na nějaký společný večírek. Je to bohužel tak. A nikdo tím neříká, že tím chceme nějak dehonestovat lidi, kteří jsou opravdu nemocní, kteří jsou opravdu v tíživé situaci.
Paní poslankyně, i vám skončil čas k faktické poznámce. Poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou.
Tak o logice už tady mluvil náš pan předseda klubu Stanjura. Pane Dolínku prostřednictvím pana místopředsedy, možná se informujte o tom, co znamená sick days. A je to samozřejmě o těch manažerech. A samozřejmě že na něm je, jestli řekne ano, beru na vědomí, anebo je zapotřebí zajistit dopravu, obslužnost, cokoli. Máme přepážková pracoviště.
Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Já bych se vrátil k základu. Zaměstnanec nemusí od roku 2009 platit nemocenské pojištění. To znamená, ty peníze mu zůstanou v kapse. To je ten pravicový a levicový pohled na svět. Pravicový pohled je: Jsem zodpovědný za to, jak se chovám vůči sobě, vůči společnosti. O tom se tady bavíme. On pořád nebude nic platit. Ale to vy tam nedáváte.
Tak, přednostní právo, faktická, mně už se to motá. Prostě chtěl jsem vystoupit. To mně připomnělo to, co řekla paní kolegyně.
Stanovisko výboru je doporučující.
Děkuji. Kdo je proti? Přednostní právo pan předseda Stanjura, tomu samozřejmě udělím slovo.
Děkuji za vysvětlení před závěrečným hlasováním.
Pokud to neučiníte, tak protože jsme schválili proceduru, tak budeme muset přistoupit k hlasování. Ano.
Já to považuji za selhání legislativy, opravdu za komické stanovisko, protože jsme o některých návrzích nehlasovali vůbec, vůbec.
Pan místopředseda Poslanecké sněmovny Pikal s přednostním právem. S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Promiňte, procedura je v pořádku, tam jsme řekli, že když se odhlasují pozměňovací návrhy, které byly předtím, tak ty další jsou nehlasovatelné, ale pak jsou nehlasovatelné ty, které jsou opravdu nehlasovatelné.
Ano, ještě dám slovo, než tu věc nějak z pozice předsedajícího rozhodnu, pan předseda Stanjura.
Jaký je problém v tom, hlasovat o těch, o kterých jsme ještě nehlasovali?
Dále se s přednostním právem hlásí pan předseda Chvojka. Děkuji. To by byl návrh, se kterým bych přišel i já, ale tohle není otázka, jestli to chápou kolegové z ODS, ale já jsem vás neslyšel a jako předsedající vám musím rozumět, abych věděl, co je podstata vašeho návrhu.
Můžu požádat o tři minuty času?
Dobře, já této žádosti vyhovuji, myslím, že je i správná.
Tomu já rozumím.
Nyní pan poslanec Mašek, poté paní ministryně Maláčová, paní poslankyně Valachová, poslanec Zaorálek a kolega Staněk.
Takže to je pro mě novinka. Druhá věc, v reakci na pana předsedu Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího. Když přechodíte chřipku, tak to se nějakým způsobem zvládne, ale dlouhodobá nemoc je třeba zápal plic, to už se přechodit nedá.
Před všemi tady řekl, že já na něho volám přes celý sál. Takhle je to s těmi fakty, která uvádí pan poslanec Stanjura, takhle je to se všemi jeho údaji.
Děkuji, pane předsedající. Já bych se znovu obrátil vaším prostřednictvím na pana předsedu Stanjuru. Ta čísla, která tady zazněla... To, co tady zaznělo od kolegyně paní Pekarové. Takže není to tak, nemůžeme žonglovat s těmi čísly vždycky. A nejste jediný, prostřednictvím pana předsedajícího, kdo trpí, když trpí logika.
Děkuji za slovo. Nejdříve k paní ministryni. Není to pravda. Můžeme ten bod dneska přerušit do té doby, než nám budou tato fakta dodána, tak se určitě nic nestane, když se bude projednávat bod třeba v pátek.
S těmi čísly jsem nežongloval já. Ukažte mi ta čísla, ukažte mi tu analýzu, podpořte ten svůj názor nějakými fakty. Já jsem takovou analýzu neviděl. A je to vážná věc.
A víte, vy můžete na pátek dopoledne předřadit jakýkoli bod, pochopil jsem, že je předřazen bod, který se týká eNeschopenky, ale tento bod bude znamenat pouze to, že se zavedení eNeschopenky v lepším případě odkládá o jeden rok, v tom horším případě to bude o více let. A proto nesporně tím, že zrušíte karenční dobu, nedostojíte svým slibům, že tato nebude zavedena ještě před zavedením eNeschopenky. Jsem skutečně přesvědčen, že se tady z politických důvodů přepisují pravidla, která tady fungovala, která byla v minulosti velmi složitě vydiskutována. A jednalo se o kompromis, se kterým souhlasili jak zástupci zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Tento návrh podáváte i přes jednoznačný nesouhlas Hospodářské komory nebo Svazu průmyslu a obchodu. Karenční doba prokazatelně, a tu studii tady mám k dispozici, splnila svůj účel. A v neposlední řadě karenční doba evidentně zmenšuje prostor pro fiktivní nemocnost. Úplným závěrem, a také už jsem to mnohokrát řekl, nebývá vždy úplně běžné, že se zájmy malých živnostníků, osob samostatně výdělečně činných, dostávají do souladu se středními firmami, s velkými firmami nebo s nadnárodními společnostmi. A je opravdu velmi zajímavé, že možná historicky poprvé se všichni zástupci bez rozdílu, jestli jsou to živnostníci, malé, velké nebo nadnárodní firmy, jednoznačně shodli a žádají vládu a tuto Poslaneckou sněmovnu, aby nepřistoupily k tomu, aby byla zrušena karenční doba. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Dále v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Pekarová Adamová. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vlastně se v tuto chvíli bavíme o návrhu zákona, který umožnil jako jeden z mála vznik této vlády, protože podmínkou sociálních demokratů pro utvoření a vstup do vlády byla právě novela, která bude řešit zrušení karenční doby. To znamená, nikoliv abychom se tady bavili o reformních krocích, aby si dali jako podmínku věci, které souvisí třeba s reformou našeho vzdělávacího systému, právě s udržitelností našich veřejných financí, ale bavíme se tady o tomto návrhu jako o něčem, co je natolik klíčové, že na tom stojí vznik této vlády. Vraťme se do minulosti, vraťme se do doby, kdy karenční doba byla zavedena. V letech 2004 až 2007 byla konkrétně nemocenská ve výši 25 % pro první tři dny nemoci. Takže to je důležité zmínit. V současném návrhu však znovu povinnost hradit pojistné zaměstnancům nedáváme. Takže jsme vůči nim podruhé velmi velkorysí. A ano, je to určitě politické rozhodnutí, je to na obhajobu těch, kteří to předkládají, určitě mají k tomu své důvody - nicméně, co to způsobí? A jak víme od odborníků, od ekonomů, také to tu mnohokrát bylo zmíněno, tak prostě z dlouhodobého hlediska, tedy nejenom výhledově v dalším roce, ve dvou letech, jsou tyto systémy ohroženy a jsou opravdu náchylné na nějaký budoucí kolaps. A to není žádné strašení, které bychom tady používali my jako poslanci opozice, to jsou fakta, která nám předkládají renomovaní odborníci, kteří před tímto varují. Samozřejmě na ty nejslabší. Ti se s tím nebudou umět poprat tak jako ti, kteří jsou na tom lépe a kteří mají třeba nějaké úspory, kteří jsou schopni tu dobu krize přestát snáze. Vláda to nebyla schopna připravit a nebyla schopna uvést v život. A to si myslím, že je základní problém, který tady také máme. Motivuje je k tomu, aby vzali za své zdraví více zodpovědnost. Protože co jiného bychom si měli opravdu snažit strážit a snažit se pro to něco dělat než právě naše zdraví?
To je podle mě nejsilnější pilíř, který můžeme udělat. Děkuji za pozornost.
Jsem-li tedy dobrý hospodář, což tady bylo řečeno, dobrý hospodář, tak dobrý hospodář uvažuje, že je dobré, když se ten člověk vyzdraví, a ne ať má potom komplikace, ze kterých marodí daleko déle. Takže já tvrdím, že to je tedy úplně opačně, než tady bylo řečeno. Tohle je opravdu hledisko dobrého hospodáře.
Mám dvě faktické poznámky.
Vy jste tady, pane Zaorálku, udělal takovou rychlou analýzu, ale některá fakta jste do ní nezohlednil. Dnes máme mnohem vyšší zaměstnanost, než jsme měli třeba právě v těch krizových letech. A celá řada dalších věcí.
Děkuji ještě jednou. Nechci zdržovat, ale Luboši prostřednictvím pana předsedajícího, ty jsi právě zaměnil jenom slova za obsah. Ty jsi mě neposlouchal. Tady je potřeba se skutečně podívat na to, jakým způsobem je ta struktura nemocnosti a jakým způsobem se dá řešit. A to je to, o čem já jsem hovořil.
Paní ministryně, máte slovo.
Tady padaly argumenty zejména trojího typu. To znamená, že si z toho správně dedukuji, že vlastně otázka nemoci a zdraví je jen otázkou dostatečné motivace?